Našel jistou shodu nad tím, jak bude komunikovat s Ministerstvem obrany, a v rámci těchto aktivit v podstatě se zlepšuje způsob, jakým Ministerstvo obrany hospodaří s přidělenými finančními prostředky. Podle mého názoru je schopnost národa bránit svou zemi prioritou číslo jedna. Apeluji při této příležitosti i na to, aby se domluvená a deklarovaná výše výdajů pro resort obrany minimálně udržela ve stejné výši a v domluvené výši i pro roky 2016 a 2017, nebo lépe, aby byla s potřebnou vážností diskutována i možnost jejího zvýšení. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Chalupovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Zlatuška.
Další informace v současné době bohužel nemám.
Já vám děkuji, pane ministře. Předám slovo s přednostním právem panu předsedovi Radimu Fialovi.
Děkuji za slovo. A teď už zpátky ke státnímu rozpočtu. To je krajně optimistické číslo. Paradoxně se přitom předpokládá zvýšení podpory v nezaměstnanosti o 300 mil. korun. To přece, dámy a pánové, není logické. Kde je nárůst prostředků, které zajistí naše budoucí příjmy? Z Evropské unie nárůst těchto prostředků nečekejme. Odtud podle odhadů vlády dostaneme v příštím roce o 14 mld. korun méně než letos. Dlouhodobý rozdíl mezi Prahou a většinou ostatních regionů země se tak bude i nadále prohlubovat. Celkově tento návrh rozpočtu tak trochu vypadá, jako bychom zde počítali s hospodářským blahobytem pro bohaté a ještě větší chudobou pro chudé. A to vše na dluh, který v budoucnu budeme muset všichni splácet, hlavně další generace.
Já vám děkuji, pane předsedo.
Navrhuji v kontextu jiných návrhů relativně drobnou změnu. Těch 35 mil. korun, které by měly být přesunuty v rámci resortu Ministerstva spravedlnosti, by mělo sloužit jako finanční prostředky pro zabezpečení nových 86 míst vyšších soudních úředníků; Dnes podle zákona vykonávají mimo jiné, ale také především kontrolu exekutorů předsedové okresních soudů, kteří bohužel na tuto činnost nezískávají žádné další finanční prostředky. Cílem tohoto návrhu je tedy nekoncentrovat kontrolní mechanismy pouze v Praze na Ministerstvu spravedlnosti.
Dovolte mi nyní poděkovat všem gesčním výborům za projednávání jednotlivých kapitol státního rozpočtu a rozpočtovému výboru pak za souhrnné projednání a zpracování podkladů pro druhé čtení. Předpokládám, že na dnešním jednání budou předneseny pozměňující návrhy k návrhu státního rozpočtu. Předem upozorňuji, že jakýkoli pozměňovací návrh, který by se týkal právě kapitoly Všeobecná pokladní správa, musí bezpodmínečně obsahovat i konkrétní specifikaci dotčených položek, jinak je takový návrh nehlasovatelný. Mou povinností bude při hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích minimální výši vládní rozpočtové rezervy hlídat. Pozměňovací návrhy, které by znamenaly snížení vládní rozpočtové rezervy pod její zákonnou minimální výši, jsou proto nehlasovatelné.
Já jsem svým rozhodnutím tento návrh přikázal k projednání rozpočtovému výboru. Prosím zpravodaje rozpočtového výboru a současně jeho předsedu pana poslance Václava Votavu, aby se ujal slova.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.
Pan zpravodaj má pocit, že je zde příliš velký hluk, tak prosím, abyste hladinu hluku snížili.
Děkuji, pane předsedo. hospodářský výbor: výbor pro bezpečnost: Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane zpravodaji.
A jestli někdo udělal někde analýzu, že můžete připravit citlivé regiony z hlediska nezaměstnanosti o šest tisíc míst, a vy řeknete - je to nesmysl a podobně... Doložte, že to nesmysl je. Není to... Výsledkem je rozklad.
Tak děkuji, i za dodržení času k faktické poznámce. Prosím, pane ministře, máte slovo.
U všeho ostatního na dvojnásobek. Chtěl bych zdůraznit, že veškerá příprava tohoto zákona probíhala za jednoho předpokladu, že obce, které dostávají peníze na základě tohoto zákona, musí po té novele dostat více, než dostávají dnes. Je tam samozřejmě onen problém, že jsou obce postižené těžbou, které nemají přímo dobývací prostor, tomu všemu rozumím, na základě toho jsme navrhovali, že by část těch peněz mohla jít na kraje. To se ovšem setkalo s chladnou odezvou, takže jsme to do návrhu zákona nedali.
Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Tak já bych prosil vysvětlit rozpor mezi těmi čísly.
Dobře, děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Davida Kádnera.
Chci poděkovat panu ministrovi za jeho vyjádření.
Děkuji.
Milé kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím zareagovat na to, co tady dnes zaznělo v diskusi a co se týkalo mého resortu Ministerstva zemědělství. Ale dnes tu kritiku za to, že tady nejsem, opravdu nepovažuji za košer a za férový přístup v rámci diskuse. Zaznělo tady několik konkrétních věcí a výtek, a sice že ze státních podniků Lesy České republiky a Budvar vyvádíme finanční prostředky, které se neprojevují v příjmech kapitoly Ministerstva zemědělství. Já k tomu řeknu pouze dvě čísla. Plánovaný rozpočet na příští rok kapitoly Ministerstva zemědělství je 18,5 miliardy korun. Také zde zaznělo ze strany pana poslance Bendla to, že dostatečným způsobem není podporovaná činnost v lesích, hospodaření v lesích. Celkový obrázek vypadá tak, že v příštích pěti letech půjde z evropských prostředků v rámci Programu rozvoje venkova ročně 660 milionů korun na oblast lesního hospodářství, na podporu nové techniky a způsobu šetrného hospodaření, plus v PGRLF jsme nově od příštího roku... A poslední věc, která se týká, řekněme, úspor v resortu zemědělství. To není chlubení se cizím peřím.
Především bych chtěl poděkovat za diskusi ve všech čtyřech výborech, které jsem se osobně zúčastnil a která byla až na vzácné výjimky velmi věcná, a myslím, že velmi adekvátní významu této novely. Troufám si tedy říct, že v uplynulých týdnech se z těch mnoha sporných oblastí, se kterými jsme začínali nad tou vládní předlohou, že se nám podařilo dospět ke kompromisním zněním v řadě bodů. Jakkoliv je nechci podceňovat, protože jsou významné.
Prosím diskuse mimo toto téma přeneste do předsálí. Děkuji vám.
Jsem zvyklý na nezájem o svých bodech a smířím se s tím i tak. Zbývá tedy otázka statutu odkladného účinku žalob podaných ze strany dotčené veřejnosti a záležitost takzvaných přechodných ustanovení, tedy řešení existujících projektů ve správním řízení, které byly zahájeny ještě přede dnem nabytí účinnosti novely. Dovolte mi jen tedy krátce připomenout fakta. A myslím si, že s tím už počítá dnes i Evropská komise, protože už o tom samozřejmě byla průběžně informována. Zároveň byla s příslušným Generálním ředitelstvím Komise, tedy s DG Envi, projednána podoba těch částí zákona, které nám byly dlouhodobě vytýkány. Chci zdůraznit, že Říkám zásadně nezkomplikovala, protože je jasné, že tam jsou body, které mohou určité komplikace způsobit. Na druhé straně jsou tam body, nově, například lhůty pro rozhodnutí soudu, které zase by měly některé ty komplikace částečně kompenzovat. Na druhou stranu jsme členy Evropské unie, vstoupili jsme do ní se závazky, vstoupili jsme do ní s tím, že budeme využívat určité výhody, a někdy mám pocit, že jsou nám dobré evropské fondy, ale ve chvíli, kdy máme plnit závazky vyplývající ze směrnic, tak s tím máme problém a snažíme se hledat tak typickou českou cestu. Já tím opravdu nechci nikoho vydírat. Dejte nám jedno správní řízení s možností soudní ochrany, s jednou možností odvolání a hlavně s rychlým rozhodováním soudů. Protože ten hlavní rozdíl mezi například německou nebo rakouskou nebo jinou legislativou není v tom, že oni by měli nižší ochranu veřejnosti, tedy občanské veřejnosti - oni mají rychlejší soudy.
Ale protože jste tady nebyl, tak jste to asi nemohl slyšet. Říkal jsem, že tam nevidím podporu malého a středního podnikání uvnitř versus velkého, protože tam se daří. Otázek tady padlo mnohem víc. A znovu vám odcituji to, na co bych rád, abyste odpověděl, ale zatím jsem se té odpovědi, ani když jste přítomen, nedočkal.
Pan poslanec Stanjura? Nyní další řádnou přihláškou je přihlášena paní poslankyně Jana Hnyková.
Dámy a pánové, prosím, odpusťte mi toto intermezzo, ale myslím si, že by byla velká škoda, kdyby nezaznělo na mikrofon Poslanecké sněmovny v tu chvíli, kdy konečně zaznít může. Je to jedna z prvních velkých obětí velké protikorupční revoluce. Dočkala se svého spravedlivého procesu. Dělejme si čárky, kolik těch obviněných bude skutečně odsouzených a co tady kdysi bylo rozpoutáno a co tu stále doznívá.
Děkuji panu předsedovi. Nyní s řádnou přihláškou paní poslankyně Hnyková. Paní poslankyně má radost, že se na ni dostalo. Prosím, paní poslankyně, máte slovo, užijte si to.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, přeji vám všem hezké odpoledne. Já bych se od zemědělství vrátila k sociálním službám a navázala bych na kolegy Vilímce a Beznosku. Můj projev opravdu nebude dlouhý, nepodávám ani žádný pozměňovací návrh, mám pouze jeden dotaz, a to na ministryni práce a sociálních věcí paní Marksovou a na pana ministra financí Babiše. Pan náměstek mi odpověděl, že jim bylo přiděleno tolik, kolik jim dal ministr financí. Při nejbližší příležitosti jsem se zeptala pana ministra Babiše, jak je to možné, že Ministerstvo financí dalo na tuto dotaci pouze tuto částku.
Já poprosím pana ministra, jestli by byl tak hodný a věnoval pozornost paní poslankyni.
Já vám děkuji, pane předsedající. Já se ptám, kde je rozdíl v těchto penězích. Po mých zkušenostech z práce v sociálních službách je mi jasné, co nastane a jaké dopady to bude mít pro jednotlivá zařízení. Prostě a jednoduše krajům budou tyto finance chybět a budou to muset vzít z jiného resortu. Kde jsou záruky, které jsme tu slyšeli, že po dobu vládnutí koalice půjde na dotace do sociálních služeb tolik jako v letošním roce? A to není žádná sláva. A jak znám danou situaci, zase na to doplatí zaměstnanci sociálních služeb, kterým se po letech přidalo, možná se jim sebere i to, co jim bylo přidáno. Na seniorech a zdravotně postižených se v tomto resortu šetřilo vždy a šetří se dobře a zase bude. Tito lidé se tolik nebrání, protože jsou staří a nemocní.
Děkuji paní poslankyni Hnykové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Michal Kučera.
Ale ten postup prostě musí být jiný, musí být opačný. Znovu říkám, jde o principiální otázku.
Rád bych představil úpravu státního rozpočtu, kterou budu navrhovat. Chci napravit neuvážené kroky ministrů Mládka a Babiše, které by měly velmi negativní dopad na občany a obce zejména v Ústeckém a Karlovarském kraji. Vláda připravuje novelu horního zákona, která v tuto chvíli počítá se zdvojnásobením tzv. úhrady z vytěženého nerostu u hnědého uhlí. Za posledního půl roku se však částek objevilo několik. Původně se počítalo dokonce i s desetinásobkem poplatku a dodnes se ministři Babiš a Mládek na výši poplatku nedohodli. Dnes se tyto výnosy rozdělují v poměru 75 % obce a 25 % stát, ale to se má změnit na 33 % pro obce a 67 % pro stát. Ministr Babiš tak vytuneluje uhelné regiony na severu cca o půl miliardy korun. Všechny tyto negativní kroky se projeví v obcích, protože ty z toho nic nezískají. Je naprosto nepřijatelné, aby se kroky s tak závažným dopadem na ohrožené regiony dělaly bez řádné debaty a bez mapování dopadů. Argumentace, že obce, které teď dostávají od těžařských společností peníze určené zákonem, nám nestačí, protože je plno dalších obcí, které nejsou v tom započítané. Proto říkám, že tu částku, pokud bychom se bavili o jakékoli částce a o jakékoli debatě, tak otevíráme něco, co bychom měli opravdu poctivě vyřešit. Já v tom vidím snahu, že si ministři chtějí pojistit výsledek přijetí novely horního zákona. Určitě bychom se za pár týdnů vystavili argumentům, že s příjmy zákona už počítá státní rozpočet a že to tak musíme schválit. Nemůžeme schválit rozpočet, když k němu ještě nemáme schválené zákony. Rozpočtovou kapitolu Ministerstva průmyslu právě kvůli tomu neschválili. Proto navrhuji, abychom vyškrtli tyto plánované prostředky ze státního rozpočtu, a umožnili tak řádné projednávání horního zákona i přijetí řádného státního rozpočtu bez skrytých faulů na obce v krajích, které už tak mají těžkou situaci. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Davidu Kádnerovi.
Potom byla velká debata. Jako je to skutečně skandální, že jsem si dovolil pro stát... protože to uhlí patří státu, bych vám chtěl připomenout, to patří nám, státu. To je úplně neuvěřitelné, kolik jsme dostali peněz! Takže jsem si dovolil říct, že bychom měli dostat víc. Bude se propouštět!
Tehdy ten návrh přijat nebyl, a tedy se zabýváme tímto návrhem dnes ve čtení druhém.
A to se týká i konzultací u stolku zpravodajů. Děkuji. Pokračujte prosím.
Tady ty lhůty jsou v návrhu stanoveny významně a dá se říct i zbytečně dlouhé. Návrh říká, že podání žaloby má odkladný účinek, tedy všechno se zastavuje ve kterémkoli okamžiku. Investoři čekají, případně vynakládají peníze na udržení projektu při životě. Pan předseda Fiala zmínil možnost zneužití tohoto institutu v rámci konkurenčního boje. Je možné i připomenout možnost jistého korupčního jednání, posílení korupčního prostředí či spekulaci s podáním či nepodáním žaloby či spekulaci s vyvoláním či nevyvoláním toho odkladného účinku. Poslední otázka, která mě velmi znepokojuje. Soudní řád původně přiznával takovéto právo - tedy podávat žalobu ve veřejném zájmu - pouze nejvyššímu státnímu zástupci, případně veřejnému ochránci práv. Pouze stačí, když deklaruje, prohlásí, že životní prostředí je ohroženo. Soudní systém musí konat a platí samozřejmě odkladný účinek.
Aktivity ESA s potenciálem na další rozvoj průmyslu České republiky v souladu s národním kosmickým plánem vyžadují výrazné navýšení příspěvků České republiky na volitelné projekty ESA. Za úvahu do budoucna stojí i to, jestli nezvážit vytvoření Národní kosmické agentury s pevnou kapitolou ve státním rozpočtu. Ale to je asi na jinou schůzi.
Děkuji panu poslanci Snopkovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Klaška.
Jeho hlavním cílem je podpořit rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb. Tato alokace dává jen minimální nástroj státu, tedy v tomto případě MPSV, pro podporu a pomoc při řešení nejnaléhavějších potřeb poskytovatelů pobytových sociálních služeb v oblasti investic. Poté ale bohužel došlo ke skokovému ponížení finanční alokace na tento program. Jde zejména o podporu domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, na pořizování nových nízkokapacitních zařízení typu komunitních domů, které vyhovují individuálním potřebám klientů, stejně jako řešení často velmi neutěšené situace potřebných zařízení, jako jsou azylové domy a stacionáře různého určení. Pevně věřím, že pro roky následující se nám podaří najít cestu k absolutnímu navýšení finančních prostředků pro zmíněnou problematiku. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu velmi rád, když náš pozměňovací návrh ve třetím čtení podpoříte.
Děkuji panu poslanci Kaňkovskému.
Také já bych vám chtěl poděkovat za podporu tomuto pozměňujícímu návrhu.
Děkuji panu poslanci Klaškovi. Hezké dobré ráno, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Mně volají starostové okolních obcí i náš starosta Vlachovic-Vrbětic a prosí vládu, aby tu situaci skutečně nepodcenila, protože občané jsou z nového výbuchu zděšeni ještě více než předtím. Já už jsem osobně požádal ministra vnitra, aby se té situaci osobně věnoval. Pan ministr mi to přislíbil a už je v kontaktu se starosty a snaží se to osobně řešit.
Děkuji. Teď tady mám několik přihlášek.
Podle informací, které mám k dispozici, které se tedy ke mně dostaly, tam k nějakým problémům docházelo už v průběhu noci. Dodávková nebo zásobovací vozidla nebyla vpuštěna ráno do této oblasti. A občany a děti tam necháme? Necháme, aby občané vodili děti do školy?
První se hlásil pan předseda Kalousek, potom pan ministr obrany a potom pan předseda vlády. Takže pan předseda Kalousek a po něm pan ministr obrany.
Když jsme se marně domáhali toho, aby se Poslanecká sněmovna tímto bodem zabývala, tak pan ministr vnitra řekl: Nestrašte lidi! Tam dva lidé vstoupili do skladu a následně došlo k výbuchu. Ta slova tady zazněla. My nechceme nikoho strašit, ale také odmítáme naprosto lehkomyslné podceňování takové situace.
Děkuji, pane předsedo.
A dále je přihlášena paní poslankyně Černochová z ODS. Připraví se pan poslanec Laudát a po něm pan poslanec Jeroným Tejc.
Děkuji. Zůstala tady zelená tužka s nápisem Středočeský kraj. Dámy a pánové, krásné odpoledne. Mě mrzí, před chvilinkou jsem tady viděla pana ministra vnitra Chovance, který teď odskočil, ale pokud mě slyší v předsálí, tak věřím, že se vrátí a bude odpovídat na moje otázky. Rozdíl ve výdajích Ministerstva vnitra v roce 2014 a 2015 pokrývá sice toto navýšení platů, nicméně nepostačuje již na celkové pokrytí dalších mzdových nákladů. Chtěla bych se pana ministra vnitra, případně pana ministra financí zeptat, proč nedošlo ze strany Ministerstva financí k dorovnání rozpočtu i o tyto náklady, když se jedná o jednu z vládních priorit. Děkuji. A jestli si vzpomínáte, tak zrovna v loňském roce jsem přesně na tuto věc poukazovala, že tam není dořešená. Takže se tím potvrzují má slova, že v rozpočtu roku 2014 tato částka naddimenzovaná byla, když se teď snižuje.
Už hlučení ustalo, můžete pokračovat, paní poslankyně.
Děkuji panu ministrovi, že vyslechl moji prosbu a přišel do sálu. Chtěla bych se zeptat, a myslím si, že tohle to by mělo trápit nás všechny poměrně hodně, proč se tak výrazným způsobem krátí výdaje na oblast výzkumu, vývoje a inovací. Střednědobé výdaje předpokládají v roce 2016 opětovné snížení rozpočtu Ministerstva vnitra o zhruba půl miliardy korun. Bude pravděpodobně podle těch čísel nutné hledat úspory v jiných rozpočtových oblastech. Můj poslední dotaz směřuje na pana premiéra, kdy bych se chtěla zeptat pravděpodobně pana premiéra, případně pana ministra Dienstbiera.